Vezmu to zase trochu z jiného úhlu pohledu. To je jedna poznámka. To prostě takhle je. To všichni vědí. Poslední poznámka z tohoto ranku - pravidelná valorizace. To je možná asi řečnická otázka. Ale myslím si, že i díky tlaku opozice jste přišli s tou pravidelnou valorizací. Kdybychom to promlčeli, tak si myslím, že byste s tím pravděpodobně nepřišli. Ale je to těžko dokazatelné. A teď pár poznámek k tomu, co tady vlastně projednáváme. Logicky by člověk očekával, že to bude předkládat ministr zdravotnictví. Ptal jsem se na to pana ministra Válka, ptal na Twitteru, zatím tam odpověď od něj nemám. Logicky. To očekávám. Jenom to připomenu pro kontext.
Doufám, že ne kvůli mně. Naučte své dítě žít tak, aby si zbytečně neubližovalo. Nečekejte, že se o to postará škola nebo někdo jiný, vážení rodiče. To samé platí pro alkohol. A obezita významně zvyšuje riziko onkologických onemocnění, zvláště u žen. Až překvapivě významná část nádorů vzniká v důsledku infekce. Některým se dá bránit očkováním. Nechte své děti, dívky i chlapce, zavčas očkovat proti infekčním žloutenkám a HPV - to je ten virus. V komunikaci s dětmi se nevyhýbejte ani citlivějším tématům. Děvčata od 15 let by měla začít se samovyšetřením prsu. Kdy zpozornět? Nádory v dětském věku se projevují zcela jinak než v dospělosti a většinou jejich první příznaky nejsou nijak výrazné či nápadné. Všímejte si svého dítěte. I takovému signálu by měl lékař věnovat pozornost. Pokud obvyklý problém nereaguje na obvyklou léčbu v obvyklém čase, mělo by se myslet na neobvyklou příčinu, tedy i nádor. Choďte na preventivní prohlídky k dětskému lékaři, a to i s dospívajícími dětmi. Když hraje roli genetika. Plošné vyhledávání nádorů u dětí se nedoporučuje s ohledem na odlišnou biologii nádorů u dětí. Program podobný například screeningu karcinomu prsu nemá v časném věku smysl, protože dětské nádory rostou podstatně rychleji a intervaly prohlídek by musely být neúměrně časté. Je však nutné se cíleně zaměřit na děti z rodin s potvrzenou nebo vysoce pravděpodobnou genetickou onkologickou zátěží. Genetická příčina je prokazatelná u 10 až 15 % dětských nádorů. I vyléčené děti potřebují péči. Úspěšnost léčby dětských onkologických pacientů se dramaticky zlepšila. To je dětská onkologie. Přetrvává u nich ale významně vyšší riziko, že někdy v dospělosti onemocní jiným nádorem. Z toho důvodu by měly být celoživotně sledovány. Takže co, vážení rodiče, můžete pro své děti udělat? Nechte je očkovat proti HPV a infekčním žloutenkám. Zajistěte jim nekuřácký domov. A když otočím stranu, tak jsme u pana profesora Arenbergera, který říká: Všímejte si na kůži všeho, co je mezi ostatními projevy jiné a nápadné. Pan Arenberger je kožní lékař, předseda České dermatovenerologické společnosti. Mimo jiné se specializuje na léčbu nádorů kůže a podporu jejich prevence. O těchto nádorech přednáší na mezinárodních kongresech. A ta média ho vylikvidovala, protože zdědil majetky a ta políčka. A to všechno znáte přece. Takže co říká pan Arenberger? Nádorů na kůži si můžete všimnout. Počet pacientů se zhoubnými nádory kůže v České republice roste. Na druhé straně se ale daří snižovat počet těch, kteří na tato onemocnění umírají. Je to i díky tomu, že lidé začínají svou pokožku pozorněji sledovat. Nádory na kůži mají obrovskou výhodu - jsou vidět. Pokud je tento nádor odhalen časně, je u naprosté většiny pacientů vyléčitelný. Přesto na něj v České republice stále umírá přes 400 lidí ročně. Většina z nich proto, že přišli k lékaři pozdě. Zvětšování pigmentového znaménka do plochy, změna jeho barvy či vyvýšení nad úroveň kůže, to vše by vás mělo zavést do ordinace dermatologa, vážení občané. Melanom může mít i netypické umístění, může se projevit například jako černá neodrůstající skvrna pod nehtem, může být i v oku dokonce. Čas zde běží rychle. Co je dnes snadno odstranitelný problém, to vás za pár měsíců může ohrožovat na životě. Nemusíte čekat na Stan proti melanomu. Některým lidem to skutečně zachrání život. Tam byla neuvěřitelná fronta. Tam jsem byl na tiskové konferenci s panem profesorem, to ještě nebyl ministr. Na takové vyšetření se ale můžete k dermatologovi objednat kdykoli.
Děkuji. Nyní má možnost vystoupit se závěrečným slovem pan zpravodaj, ale nemá o to zájem. Proto tedy nyní přistoupíme k hlasování. Zahajuji hlasování o předloženém návrhu usnesení. Při mačkání na hlasovacím zařízení, samozřejmě. Zahajuji podrobnou rozpravu. Není-li tomu tak, podrobnou rozpravu končím. Proto přikročíme k hlasování o celém návrhu zákona. Ptám se, kdo je pro? Hlasování číslo 5, přihlášeno 162 přítomných, pro 159, proti žádný. Projednávání tímto končí. Nyní zahajuji projednávání bodu číslo Prosím, pane ministře, máte slovo.
Tady bych vás stručně seznámil pouze se stavem, proč si můžeme dovolit ukončit pandemickou pohotovost. V návaznosti na aktuální pozitivní trend je stabilizovaná epidemiologická situace. Počty pozitivních pacientů klesají, klesá incidence, klesají počty hospitalizovaných. Není tedy důvod pro další plošná opatření a není tedy důvod pro to, abychom dál měli v pohotovosti pandemický zákon. Ano, roušky mají stále svůj smysl, ale není nutné tuto povinnost nařizovat. Ano, covid stále zabíjí, a mnozí z vás to tady řekli dneska, včera. Ano, zabíjí zbytečně ty, kteří se například nenechali včas naočkovat. Jsou to zbytečně zmařené životy. Očkovacích látek máme dostatek, očkovací místa fungují. Očkování je stále bezplatné, tedy je škoda, aby každý - každý, kdo ještě nemá třetí dávku - na ni nešel, každý, kdo není očkovaný, aby se nenaočkoval. A proto jsem si dovolil předložit vládě a nyní i vám, dámy a pánové, návrh na ukončení stavu pandemické pohotovosti, protože již není potřeba vydávat žádná plošná opatření, a tím bych chtěl zrušit i plošné opatření povinnosti roušek ve zdravotnických zařízeních a domovech pro seniory.
Zahajuji všeobecnou rozpravu, do které je již první přihlášený s přednostním právem pan předseda Tomio Okamura.
Vážené dámy a pánové, máme tady před sebou návrh na zrušení pandemické pohotovosti. SPD nikdy nepodpořilo pandemický zákon a opakovaně jsme navrhovali zrušit pandemickou pohotovost. Proto podpoříme i dnešní, byť opožděný návrh. Ale zároveň jsme toho názoru, že vláda s tímto krokem mohla přijít dříve. Umožnil přijímat některé protiepidemická opatření bez vyhlášení nouzového stavu.
To bylo stanovisko v rámci poslaneckého klubu hnutí ANO, kdy byl pověřen pan poslanec Jiří Mašek. A poslední omluvení pana ministra zahraničních věcí Jana Lipavského, a to dnes od 13.30 do konce jednacího dne z pracovních důvodů. Máte slovo.
Děkuji, vážená paní předsedající. Vážení kolegové, nechtěl jsem vystupovat, nedá se nic dělat. Ano, máme ji zajištěnu, ale už mnoho let. To je ale dávno za námi, to není nic, co by sem teď přinesla ta minulá vláda. Dozvěděli jsme se o tom, že tato vláda zařídila eRecept. Nezlobte se na mě, už jsem to říkal předtím, když tady mluvil pan poslanec Babiš. Ne, eRecept nezařídila tato vláda, tedy ta minulá vláda pana premiéra Babiše. To zařídila vláda pana premiéra Sobotky. A můžu to říct, já jsem to v té době dělal s ním, já jsem to viděl. On objížděl konference, přesvědčoval praktické lékaře. Byl k tomu veliký odpor, lékárníci to nechtěli, všichni to nechtěli. A dneska samozřejmě vidíme, jaké to bylo požehnání, a v době covidu bychom bez toho byli jak bez ruky. Ale pan doktor Blahuta za to dostal kopačky ze SÚKLu od nové vlády, která tehdy přišla. Náhodný pozorovatel by si mohl myslet, že to všechno udělala Babišova vláda. Kde pan minulý ministr, dvakrát ministr Vojtěch Adam, udělal nějakou reformu? Ano, nalily se tam možná nějaké peníze, ale praktiků je stále málo, praktiků pro děti a dorost je stále málo. Nic se v tom zásadního nezměnilo. Ale to nebyl projekt, který by přinesl pan ministr Vojtěch. Vypadá to trošku, jako by ta vláda vzala nějaké svoje peníze a ty peníze do toho dala. Ne, ta tam dala naše peníze. Já jsem rád, že je tam dala. Samozřejmě, jsem zdravotník. Já jsem rád, že se posílil ten resort, že tam ty peníze jsou. To jsou peníze z našich daní. Ale jsou to pořád naše peníze, nejsou to peníze vlády, které by tam ona jako ze svého dala. Je to dobré, nicméně v tuto chvíli je to trošku virtuální. Já doufám, že se tam podaří ty peníze dostat přes evropské fondy, že pojišťovny tam nějakým způsobem zafinancují - ony už teď jsou na to kódy, takže to financují.
Je pro mě velkým překvapením, že pan profesor Válek za svůj resort a české zdravotnictví více nezabojoval a nechal si těch 14 miliard vzít. Jenže do hry nám navíc vstupuje inflace, která láme v naší novodobé historii rekordy. Zdravotnická zařízení mají nasmlouvaný určitý objem zdravotní péče, kterou poskytují, ale nepočítala s dramaticky rostoucími náklady na energie, materiál a další vstupy. To vše znamená, že nemocnice, praktici, ambulanti by měli poskytovat stejný objem práce a zdravotní péče za úhradu, jejíž reálná hodnota klesá. Situace se dramaticky zhorší v souvislosti s dohodou, či spíše nedohodou o úhradách za zdravotní péči na příští rok, které právě začínají. Pokud budou mít pojišťovny peníze na platby, které pokryjí jen čtvrtinu nebo pětinu inflace, bude těžké chtít po nemocnicích, aby poskytovaly stejnou kvalitu a rozsah péče s reálnými příjmy nějakých 6 až 8 % nižšími než v letošním roce. Ty peníze prostě někde musí chybět. A ty někde budou chybět. Soudě podle mediální neangažovanosti pana ministra Válka, na to říká jen "tak jo" a odchází bez boje. Hovořit o minimální mzdě v souvislosti s valorizačním mechanismem přitom nedává žádný valný smysl. Stanovení minimální mzdy závisí na aktuální politické náladě vlády, zatímco průměrná mzda je objektivní, měřitelná veličina, v podstatě nezávislá na bezprostředním rozhodování vlády. Na jedné z mediálních debat, které jsem se účastnil s panem ministrem Válkem, řekl pan vicepremiér, že budoucí valorizaci plateb za státní pojištěnce chce nastavit podle jakéhosi Kalouskova vzorce. Jednalo by se o takové zvyšování plateb, které by bylo charakterizováno jeho několik let trvajícím snížením. Vláda tím, že škrtla 14 miliard za státní pojištěnce, zmenšila objem peněz, které mají pojišťovny k dispozici pro jednání o úhradách v příštím roce. Doposud vláda závazně neřekla, jak vysoká bude platba za státní pojištěnce v příštím roce. Dozvíme se to, až budeme znát ten systém, nebo ten pozměňovací návrh, který bude vložen. Ale v podstatě tím neumožňuje vést seriózní debatu o fungování zdravotnictví v příštím roce v současné chvíli. Budou se muset přepracovat podklady analytické komise a konkrétní debaty o výši úhrad v příštím roce již musely být časově posunuty na pozdější termín. Zdravotnictví tím vláda do určité míry destabilizuje. Destabilizujícím faktorem je rovněž přesouvání deficitu státního rozpočtu do deficitu systému veřejného zdravotního pojištění. Díky tomu se zlepšilo hospodaření nemocnic, platy zdravotníků a dostupnost zdravotní péče. Čeští pacienti se dostanou k nejmodernější léčbě, na kterou dosáhnou jen občané nejbohatších evropských zemí. Ohrožen je tím i vstup nových, inovativních léčiv, terapií a technologií, které díky pozitivnímu vývoji ve zdravotnickém výzkumu stále přicházejí s novými, dříve nepoznanými možnostmi léčby. Snižováním plateb za státní pojištěnce a nezohledněním inflace v jejich nominální výši vláda vykročila na cestu snižování objemu prostředků pro české zdravotnictví.
Také děkuji, i za dodržení času. A nyní faktická poznámka, nejdříve... Prosím, pane ministře, máte slovo.
Já nevím, jakou máte představu o fungování vlády. Vláda nefunguje, že jeden ministr bojuje s druhým. Pak stejně generální ředitel rozhodl. Vláda rozhoduje v celku. Já jsem s panem ministrem nebojoval, pan ministr Válek nebojoval se mnou. Debatovali jsme všechny aspekty státního rozpočtu pohromadě, vláda jako celek. To za prvé. Takže vyčítat panu ministru Válkovi, že jak to bylo v minulosti, že ministr sice neuspěl, ale teatrálně navenek do médií říkal: já jsem bojoval jako lev, ale bohužel jsem neuspěl. Jestli jste poslouchali některý z projevů pana předsedy Babiše, předsedy vašeho hnutí, tak asi třikrát řekl, že má pochopení pro ten návrh, který předkládám. Není vám to podezřelé? Mně to tedy podezřelé nepřipadá, až na ten závěr. Pohybujme se v zákonných pojmech a nestrašte lidi. Takže kde vidíte nějaký propad, když platí zdravotně pojistné plány a platí úhradová vyhláška? Já ho tam prostě nevidím. Ať by se měnil směrem nahoru, nebo dolů, mohli bychom říct, tady někdo do toho vstoupil.
Takže ono to postupně se sem bude vracet, teď se sem vrací ta první věc. Jinými slovy, za mě si myslím, že by to mělo být jinak. A já se ptám: Je to hodně, nebo málo? Tak se pojďme o tom bavit. Při jiné příležitosti si myslím, že by pan ministr řekl, že to je málo a že je potřeba tady mít udržitelný stav. To už je podle mě pozdě. To už je podle mě pozdě. Takže ta udržitelnost. To znamená, že je tam určitá nerovnoměrnost, a otázkou je, co má být cílem chtěným, nechtěným. On zároveň vlastně tam dodal, že nechce sedm pojišťoven a zároveň ne jednu. To si pamatuji, napsal jsem si poznámku. A jestli potom tedy nesměřujeme k zavedení nadstandardů. Je to legitimní politická debata. Opravdu nechci zdržovat, ale chci to dát do nějakého kontextu. A jenom za testování je to nějakých 7 miliard korun, co jsem si našel. To znamená, i s tím je potřeba nějakým způsobem pracovat. To si myslím, že je kontext toho, co my tady projednáváme. Takže tolik pár poznámek. Vidíte, zvládl jsem to za jedenáct a půl minuty. Přeju hezký zbytek dnešního dne.
To byl pan poslanec Patrik Nacher a nyní je přihlášen se dvěma příspěvky pan poslanec Vladimír Zlínský. Pane poslanče, máte slovo.
Vážená paní předsedající, děkuji za slovo. Navážu na pana doktora Maška, kde se budu vyjadřovat k podobným věcem, ale jestli jste poslouchali mé předchozí vystoupení, které jsem měl, tak víte, že mě zajímají krizové situace a jejich řešení. Můj pohled bude trošku jiný. A já tady reaguji i na vyjádření pana doktora Philippa, který chtěl, abychom tady diskutovali věcně, bez nějakých obstrukčních záležitostí k současnému systému zdravotnictví a k jeho problematice. Já se pokusím tento myšlenkový konstrukt trošku rozporovat.
Já jsem skončil ty reformy péče o duševní zdraví. Paní Schillerová pracovala na Finanční správě, nepracovala v Agrofertu ani se mnou. Já bych byl velice rád, kdyby pan ministr pokračoval v té reformě.